Pravda je totiž taková, že dopad tohoto balíčku na rodinu s dvěma dětmi ve školce se počítá kolem 90 tisíc korun. Samostatnou kapitolou jsou změny DPH.
Podle mě nemá cenu si dopředu říkat, kdo bude mít pravdu.
A prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Havránek.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Tento tisk tvoří nejvýznamnější část opatření směřující ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení. Myšlenkovým východiskem a základem řady z těch opatření, které naleznete, ať už v tomto tisku, nebo v celém ozdravném balíčku, byla diskuse, ať už s odborníky, nebo i s členy Národní ekonomické rady vlády. Formálním předkladatelem, člověkem, s nímž tedy strávím mnohé dny a večery v průběhu tohoto půl roku nebo několika následujících měsíců, je sice ministr financí, nicméně se jedná o soubor návrhů, na kterém se podílely i ostatní rezorty. Nalezneme zde zákonná opatření tematicky z rezortů samozřejmě financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, dopravy, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Tolik tedy, jak jsem slíbil, má krátká stručná zpravodajská zpráva a těším se a věřím na věcnou diskusi a debatu.
Děkuji panu zpravodaji. A než otevřu obecnou rozpravu, načtu ještě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Bžoch Jaroslav, ten bere zpět svoji omluvu a omlouvá se od 15 do 16 hodin pan poslanec Bžoch a pan poslanec Metnar od 14 hodin do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Špičák od 16 hodin z rodinných důvodů a pan ministr Rakušan od 18 hodin z osobních důvodů. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeno několik přednostních práv.
Udělat takhle zásadní, takhle důležité kroky znamená, že musíte strhnout veřejnost, musíte strhnout ty, kteří vám v tom mají pomoci. Aby vám v tom pomohli, znamená to, že vám musejí věřit. A vy jste bohužel v situaci, že vám dnes ti, po kterých to chcete, už nevěří. Můžeme se bavit o tom, proč tomu tak jest? Prostě nebudíte u lidí v tomto důvěru. Současně po nich něco chcete - aby šetřili, ale sami příkladem nejdete, ať už je to tím, že máte o tři ministry více, že zde máte celou řadu nových politických náměstků a tak dále. Současně jsem zde včera i nastínil to, že z mého pohledu nemáte dostatek personálních kapacit, které by budily důvěru v to, že se vám tento, říkejme tomu, restart hospodářství, protože i tak se to dá nazvat, podaří. Poradci budí spíše nedůvěru, a to není o tom, že by ti poradci byli špatní ve smyslu své kvalifikace. Je to o tom, že oni nemají tu zodpovědnost a oni se chtějí zejména zviditelnit. Popravdě on zde není už delší dobu. Můžeme říct: Hledá se Jožka. Dalším problémem je to, že vás je pět. To je realita. Vytváříte eintopf. Naházíte do něj vše možné, jeden si prosadí víno výměnou za to, že bude 0 % DPH na knihy. A takto to dáváte dohromady. Ano, to je důsledek pětikoalice. A tím posledním problémem z mého pohledu je to, že nemáte jasnou a ucelenou vizi, za kterou byste šli. A ta nemusí být dlouhá. My tu vizi můžeme kritizovat, ale vy byste si ji měli obhájit a nehledě na to, jestli ztratíte, či neztratíte voliče, byste za ní měli tvrdě jít. Já jsem žádnou vizi od vás neviděl. Principiálně se neshodneme v jedné věci, a to je v tom, že restart hospodářství, aspoň tak já to vnímám, my vnímáme tak, že by se měl udělat prostřednictvím privátního sektoru, a to tak, že se bude motivovat, myslím tím firmy, živnostníky, zaměstnance. Mimo jiné, to jsme neudělali ani v době covidové.
Na ty, kteří mají přednostní právo a mohou potom reagovat na tu závěrečnou řeč, a na nás obyčejné poslance bez přednostního práva, kteří už potom reagovat nemohou. Jinak je to opravdu nefér a jinak pak ta reakce vlastně vaše je poloviční. Ona sice reálně zazní na mikrofon, ale nelze na ni kromě dvou přednostních práv, z opozice už na ni nemůže nikdo zareagovat.
Nyní se hlásí s faktickou paní poslankyně Zuzana Ožanová a následně pan ministr Vít Rakušan. A prosím, pan ministr.
Děkuju. Já jenom krátce na pana kolegu Nachera. My jsme ale přece ve třetím čtení. A moje argumentace se od té doby ani o kousek nezměnila. Ale ta argumentace už tady padla. Já bych se opakoval. A je zcela prokazatelné, že v rámci druhého čtení při načítání pozměňovacích návrhů jsem se diskuse velmi aktivně účastnil.
Nyní tedy paní poslankyně Ožanová. Prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. K tomu jste se opravdu třeba v druhém čtení ani stihnout vyjádřit nemohl. Anebo máte strach s námi komunikovat a diskutovat? Demokracie je o diskusi. Já se domnívám, že by bylo správné, a možná byste se mohl povznést nad jiné věci a pokusit se vést tuto diskusi.
Děkuji za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty.
Myslím si, že odpověď je na to jednoduchá. Anebo ne, zase jsme si z vás vystřelili, žádný transformační plán není. A tečka a je to. Protože já jsem celou dobu se snažila k tomu transformačnímu plánu dostat. Ale prostě ta otázka tam zůstala. To znamená, do konce června to bude hotovo. Tak já chci vědět, v čem spočívá nebo jaký je transformační plán. Nic víc, nic míň. Potom tady mlčte!
Já děkuji za dodržení času. Prosím.
Já děkuji za slovo. Já bych chtěla znovu připomenout, že my tady v tuto chvíli projednáváme novelu zákona o státním podniku, kterou tady předkládá pan ministr vnitra především z důvodu toho, že potřebuje navýšit základní jmění České pošty. Pokud beru v potaz, že 29. června schvaloval transformační plán na vládě, který nebyl v eKLEPu, nebyla o transformačním plánu nikde ani jedna informace, pouze k tomu udělal tiskovou konferenci a nějakou prezentaci, kdy avizoval, že tento transformační plán řádně představí opozici, tak nezlobte se na mě, ale my tady máme rozhodovat o všech státních podnicích, ale ten zákon je tady kvůli České poště. A já se ptám, kde vezme ty finanční prostředky? Já si myslím, že jsou to velmi důležité otázky. Tak podpořte náš pozměňovací návrh! Ale jak je vidět, vy nechcete, abychom věděli, kam finanční prostředky konkrétně půjdou! Takže pane ministře, já jsem vám tady dala konkrétní otázky a myslím si, že vy jste předkladatelem toho zákona a že byste na ty otázky měl odpovídat.
Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. Možná bychom si ty debaty tady ušetřili. Pane ministře, mohl jste tam být. Mohl jste nám to všechno řádně vysvětlit. Místo toho, aby řádně plnili svoji funkci náměstci, které jste si takto prosadili, posíláte tam vrchní ředitele sekcí. Je to vaše zodpovědnost. Bojíte se, neznáte problematiku, onu jí ti úředníci znají? Vy ji úplně dobře neznáte, a proto je tam posíláte? Nebo zkuste mít tu zodpovědnost a ukázat nám, že tomu rozumíte, a choďte na naše výbory. Já si myslím, že na hospodářském výboru bychom rádi pana ministra Rakušana přivítali.
Já děkuji za dodržení času. A nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr. Prosím.
Děkuji moc. Tady se odehrává přesně to, čeho jsem se bál. To znamená, že ta debata se odchyluje jiným než věcným směrem. Ale dobrá. Já řeknu několik velmi konkrétních věcí. Transformační plán je v eKLEPu. Můžete se o tom přesvědčit. Tak jak jsem slíbil, tento materiál půjde k projednání tam, kam patří, to znamená do výboru pro veřejnou správu. Samozřejmě že přijdu já osobně ten materiál spolu s ředitelem Pošty, pokud bude pozván, obhajovat. Je to zcela přirozené a není na tom vůbec nic zvláštního. Tentokrát bych jenom nepřipouštěl úplně účelové zařazení tématu Česká pošta na bezpečnostní výbor, jak se stalo minule, a podobně. Prostě dejme ho tam, kam patří. A ano, transformační plán projde projednáním na výboru pro veřejnou správu. Každopádně se bude hledat ten nejlepší termín, pravděpodobně už se to teď asi nestihne do poslaneckých prázdnin, pokud ano, já jsem k té diskusi připraven, tenhle proces už úplně neovlivňuji. K pozměňovacímu návrhu paní kolegyně ještě jednou. Ale znovu říkám - opakuji se. Jednalo by se o neorganický zásah moci zákonodárné do nakládání se státním majetkem.
Ještě před otevřením rozpravy se přihlásil s přednostním právem pan předseda Marek Benda. Prosím, máte slovo.
Tím vyhovuji, doufám, i protestům, které vznášel včera proti mé osobě pan předseda Babiš.
Předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Já ho tedy prosím, aby se ujal slova, a vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste se ztišili, případně přesuňte své rozhovory do předsálí. Nyní se mi tady špatnou kartou přihlásil s faktickou poznámkou pan ministr. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám jménem vlády představil sněmovní tisk číslo 488 neboli návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Myslím, že může začít otázkou, zda potřebujeme konsolidovat veřejné finance? Zkusme si připomenout, z jaké výchozí základny vycházíme. Myslím, že je dobré vždycky v debatě používat data, argumenty, fakta mnohem víc než nepodložené odhady a strašení. A za druhé, že jsme v pohodě, že není třeba nic dělat, že je mnohem více zadlužených evropských zemí. Ani s tímto názorem nesouhlasím, i tento považuju za extrémní. Takže ano, můžeme si říct, že Německo má v této chvíli větší veřejný dluh než Česká republika, nicméně to neznamená, že bychom své dluhopisy byli schopni emitovat tak levně jako Německo. Já bych ho radši nazval úroky ze starých dluhů.
To není skutečně správná cesta. Samozřejmě v tom sektoru zemědělství, který je evropsky velmi předotovaný, to pravděpodobně jinak nejde, že ty přímé dotace tam nějakým způsobem jsou nutné v nějaké míře. Ale budu velmi rád, když na základě toho dokumentu vznikne nějaký společný návrh, jak ty přímé dotace, národní dotace omezit, snížit a nastavit je skutečně efektivněji. Takže já budu velmi rád, když tento materiál k tomu využijeme a tu debatu k tomu povedeme.
Také děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Síkela, připraví se pan ministr Zbyněk Stanjura, poté pan předseda Andrej Babiš a další, všechno faktické poznámky.
Prosím pěkně, opět si nepleťme pojmy. To nemá nic společného s drobnými střadateli, to se jedná opravdu už o vyšší střední třídu a majetné lidi. Možná ten úmysl byl dobrý, ale vůbec se nepovedl. Zapomněla jste dokonce na to velmi vysoké úročení aplikovat srážkovou daň. Ale chci říct, že ten dopad je umocněn i tím, že ty velmi vysoké výnosy nebyly daněny tím, že na ten inflační dluhopis nebyla aplikována srážková daň.
Dobrý podvečer. A s další faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Stanjura. Pane ministře, prosím.
A já jsem ve svém předchozím vystoupení řekl, že bych rozuměl tomu, jak motivovat české občany a mít tam... No není tam limit, co se týče výše úročení, ať si rozumíme. Já jsem jenom říkal, že kdybychom takhle financovali celý státní dluh, tak letos za úroky dáme 450 miliard korun! letos by ti sousedé, všichni naši občané museli dát na úroky 450 miliard korun. A to se snad shodneme, že to není dobrá cesta. Tak se bavme o tom, ať takové chyby neopakujeme. Myšlenka dobrá, fakt. Tím, že tam není ten strop na ten úrok, na výši toho úroku, velmi špatný výsledek. My jsme v lednu dali 12 miliard za těch 80 miliard dluhů, 12 miliard.
Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Babiš, připraví se, paní poslankyně Peštová. Tak prosím.
Vy říkáte lidem, že úspory, je to samozřejmě normálně sprosťárna. Takže on porovnává jablka s hruškami. Takže můžete jít spolu na pivo a zkuste se léčit. Vždyť vy jste extrémní levice, vy chcete Evropu změnit, vy chcete, aby tady byla jiná kultura! Tak mě, prosím vás, tady nepoučujte! Naučte se čerpat evropské fondy. Bydlení vám odpoví Klára Dostálová. My jsme dali 26 miliard do navýšení kapacit mateřských škol a základních škol a tak dále. V listopadu 2013 tady brečela, že Kalousek jí nedal ani korunu. Běžte se podívat, to je všechno fakt, to jsme my udělali. Takže bydlení, Dostálová. Zkuste čerpat už konečně ty fondy, za nás se čerpaly. A máte na to málo času. Máte tam 22 miliard zdravotnictví.
Děkuju. A nyní vystoupí paní poslankyně Peštová.
Jenom chci tady na pana poslance Kučeru ve své podstatě reagovat. Ta TOPka je posedlá panem Babišem, to je úplně vidět. On to pan Babiš tady prostřednictvím vás už zmiňoval: Včera do našeho domova pro seniory přivezla Armáda České republiky dvě velké krabice. Všichni očekávali, že to jsou testovací sady na covid pro zaměstnance. A naše Nejvyšší státní zastupitelství měří přece všem stejně! kontroval pan Kalousek na Twitteru.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Pražák, připraví se pan ministr Baxa. Stále jsme ve faktických poznámkách.
Já se budu držet výzvy tady pana kolegy předsedy Bendy o klidném tónu a nelhaní. Pane poslanče, já jenom bych chtěl říct, že vy pořád opakujete u Císařských lázní: Císařské lázně jsou moje, Císařské lázně jsem udělal. Tak jenom, aby poslanci, občané věděli: Je to projekt, který byl dokončen v současné době a ano, finanční prostředky byly uvolněny v době vaší vlády a my jsme to završili, teď se ten projekt bude účtovat. Ve chvíli, kdy se akce uskuteční, se bude financovat.
Protože já nevěřím tomu, a to ukáže velice blízký čas, teď se o to můžeme dohadovat, ale ta zkušenost je vlastně dlouholetá, že když se ty daně takto sníží, tak v podstatě to nebude mít dopad na ty tisíce, statisíce položek, kterých se to bude týkat. Ani se to nedá nijak konkrétně zkontrolovat, takže já osobně zastávám názor, že občané to nepocítí. Státní rozpočet přijde o peníze a ty zůstanou v kapsách těch, kteří je vůbec nepotřebují, a to jsou řetězce. Především v maržích řetězců. Proto já jsem také nikdy touto cestou nechtěla jít. Kojeneckou výživu, bude tady debata určitě o kojenecké vodě, mí kolegové se na to chystají. Bude to pro ně likvidační. A, anebo prostě skončí. Protože už tady ten několikátý pogrom, který se na ně sype, prostě neustojí. No, a pak jste tady mluvil o některých položkách, jak jsem si rychle dělala poznámky. Já vím samozřejmě, že je to harmonizované, ale je potřeba o to bojovat. Ta debata na úrovni Evropské unie se vede dlouho. Mohli jsme využít předsednictví, které jsme měli, mohli jsme toto dávno mít vybojováno. Nemáme s tím samozřejmě problém. Už za naší vlády, to jste poznamenal spravedlivě, se toto zavádělo. Zahřívaný tabák. Je čas, aby se to zvedlo. Na výborech budeme ještě technicky debatovat, zda tak, jak je to nastaveno, je to dostatečné. Stejně tak jako o hazardu. Změny a mluvil jste tady o tom, budou mimořádně bolestivé pro rodiny s dětmi, na které dopadne zrušení školkovného, omezení slevy na druhého z manželů, i když jste to nakonec modifikovali. Takže se to státu vrací.